Slovensko od roku 2011, samotné Slovinsko od letošního roku. Slovensko, od tohoto roku byla zásadně zvýšena důvěra veřejnosti k veřejnoprávní instituci, a to takovým způsobem, že v žebříčku Transparency International, kterým je hodnocena i Česká republika, poskočilo Slovensko o 12 míst nahoru. A samozřejmě to nejsou tvrdá data, která by se dala nějakým způsobem výrazně rozporovat nebo hodnotit. Je to o důvěře. Ale důvěra v dnešní době a v dnešní společnosti k politice a veřejným institucím je velice důležitá. A pokud tento Registr smluv může přinést vedle úspor veřejných prostředků a efektivního vynakládání i zvýšení důvěry ve správu věcí veřejných, tak si myslím, že je to skutečně smysluplná věc. Jakým způsobem se identifikuje částka smlouvy, která je sepsána v cizí měně? Pokud je smlouva zveřejněna v Registru smluv, musí být následně zveřejněna na základě zákona o veřejných zakázkách, jaký je přesný výklad, nemusí. To je samozřejmě otázka, která může zaznívat a zaznívá. A pak máte tři měsíce na možné opravy. Pan poslanec Kalousek a pan poslanec Kaňkovský odůvodňovali svoje pozměňovací návrhy, což respektuji, stejně jako pan kolega Stanjura. K otázkám, které zazněly od pana poslance Stupčuka a pana poslance Snopka. První výhrada, která se víceméně shoduje, že nejde o vládní návrh, že by to správně měl být vládní návrh. Podle Ústavy mají možnost předkládat zákon poslanci, skupina poslanců, Senát, krajská zastupitelstva a vláda. I když zákon předkládají poslanci, v tomto případě dokonce 78 poslanců, je to zcela řádný legislativní proces definovaný Ústavou. Napadat ho tedy je možné, ale není to podložené ani Ústavou ani zákony. Je to dostatečný čas. Když ho shrnu ve zkratce, tak vkládá znovu do komplexního pozměňovacího návrhu to, co z něho bylo vyňato, a to aby byly zveřejňovány i objednávky a faktury. Proč tyto objednávky a faktury? Takže z toho důvodu navrhuji i rozšíření o objednávky a faktury tak, aby transparentnost byla skutečně úplná. Děkuji za pozornost.
Děkuji. To byl pan poslanec Farský.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, ne že by mě zcela odpovědi pana kolegy předkladatele uspokojily, ale znovu připomínám, že jste se nevypořádal s oním argumentem absence opatření proti nečinnosti, které může mít za následek to, že smlouva nevstoupí v účinnost. Jinými slovy, znovu kladu tu otázku. Bude to vůbec někdo posuzovat? A ne vždycky ji musí aplikovat tím způsobem, který odpovídá přesně tomu zákonu. tak ji neuveřejní - nebo...? To jsou otázky, které mě napadají k tomu, co uváděl předkladatel k úředním deskám. V tomto smyslu říkám, ten návrh je legitimní. Pozměňovací návrhy jsou prostě jak kdy a je to různé. Shodou okolností mi to začíná připomínat, jako kdybychom tady připravovali schvalování dalšího energetického zákona.
Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat návrhem na zamítnutí. Nyní tedy pokročíme k hlasování, ve kterém rozhodneme, zda návrh, který přednesl pan poslanec Volný, je legislativně technickou úpravou, či ne. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, že návrh pana poslance Volného je legislativně technickou úpravou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. A nyní budeme hlasovat o této legislativně technické úpravě. To znamená, zda s ní souhlasíme, nebo ne. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování 215, přihlášeno 167, pro 164, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.
Dámy a pánové, odpusťte prosím, já už jsem nechtěl zdržovat před hlasováním. Ale přece jenom mi dovolte několik vět k tomu, co jsme teď právě schválili. Ale bankovní tajemství určitě patří na jedno z prvních třech míst. Prolomili jsme ho sice jenom pro určitý účel a pro určité úředníky, ale přestalo to být svaté pravidlo, je prolomeno, obávám se, že velmi brzy bude prolamováno dál. Různé postřiky. Mrtvá kočka měla dokonalý recept. Staré obilí spálit, nové nepěstovat. Žádné plísně se pak nemohou vyskytovat. Jenom se při takovém řešení napáchá víc škody než užitku. To přesně jste dnes udělali vy. Ano, nalezli jste řešení na nález NKÚ a na problém, který pan ministr financí pociťoval, ale při tom řešení jste napáchali neskonale víc škody než užitku, což bohužel poslední dobou děláte skoro pořád.
Prosím, pane zpravodaji. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Dobré dopoledne. Pozměňovací návrhy, tak jak máte v přiložených materiálech, které máte k dispozici, jsou označeny jako pozměňovací návrhy A, které projednal garanční rozpočtový výbor. Potom to jsou pozměňovací návrhy označené jako -
Není tomu tak. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
Jsou to návrhy označené jako A, které projednal garanční rozpočtový výbor. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. I tento návrh byl přijat.
Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a nyní přistoupíme k hlasování o novele zákona jako celku.
Zahajuji hlasování o usnesení návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Pan navrhovatel má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nikdo se nehlásí. Pokud se tedy opravdu nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Dobré dopoledne, dámy a pánové.
To je velmi jednoduchá procedura, o které není myslím nutno hlasovat, pokud nikdo nevznáší námitku proti tomuto postupu. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu garančního petičního výboru. Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh byl přijat.
A nyní je možné hlasovat o zákonu jako celku. Doporučující.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Připadá mi, že pokud projednáváme tak zásadní zákon, který i v tom předvolebním klání hrál velmi významnou roli, máme tady i hosty na galerii, tak je zcela nedůstojné, aby se projednával tento zákon a za námi byly prázdné lavice. Navrhuji přerušení do doby, než se alespoň částečně zaplní lavice za mnou.
Budeme hlasovat o procedurálním návrhu paní poslankyně Černochové do přítomnosti pana ministra vnitra a pana premiéra. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Jedna podmínka už je splněna. Pan ministr vnitra je přítomen. Budeme tedy hlasovat, pokud paní poslankyně souhlasí, pouze do přítomnosti pana premiéra. Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Václav Snopek.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, stručné vyjádření k návrhu tohoto zákona by se nechalo shrnout do jedné věty. Jedná se o účel chvályhodný, pozitivní, ale současně nepromyšlený, nedotažený, zvyšující administrativní náročnost a hlavně značně rizikový. Ta nelze odstranit ani prováděcím nařízením. Bývalo dobrou praxí, že s návrhem zákona byl předkládán i prováděcí předpis nebo nařízení, a v případě tohoto zákona by to bylo velice žádoucí. Často se tu dohadujeme o penězích a tady je vidět jedna miliarda. Odčerpání finančních prostředků z léčebné péče na administrativu. V tomto směru musí být zákon jednoznačný. Ve hře je totiž fatální věc a je to platnost smlouvy. Neplatnost právního úkonu je nejhorší sankcí práva ve vztahu k určitému právnímu jednání. Může být lákavou cestou ale jen pro toho, kdo nebude řešit její důsledky. Někde jsem dokonce četl, že si s tím i poradí. Daleko lepším řešením než zneplatnění smlouvy by určitě bylo stanovení sankcí například odvozené od ceny zboží či díla než neplatnost smlouvy. Chci upozornit i na některé další skutečnosti. Zveřejňování jakýchkoliv osobních údajů je značně rizikové. Je to tedy v rozporu se zájmem podniků, tedy jejich zřizovatelů či zakladatelů.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec. Děkuji panu poslanci Adamcovi.
Tento jsem podrobně odůvodňoval v obecné rozpravě již při minulém projednávání tohoto zákona. Následující odstavce se přečíslují."
Uvedené problémy se nejvíce týkají malých obcí bez vlastního nebo jen s velmi omezeným úředním aparátem. Formát vkládaných dat by proto měl být vymezen prováděcím právním předpisem, nikoli samotným zákonem. Doporučuji to opravdu převést z praktických důvodů do prováděcího právního předpisu, kde to může být podrobnější a může se to pružněji měnit i s ohledem na změnu databází či prostředí, ve kterém se to programuje. To dokazuje i průzkum provedený mezi členy Svazu měst a obcí z loňského roku. Přestože obdobnou povinnost nalezneme i v slovenské úpravě, pohled do tamního registru naznačuje, že v praxi není dodržována.
Zveřejňovat samotnou smlouvu mohou obě strany. To znamená, nikdy to není tak, že by jedna strana nezveřejněním mohla tu druhou držet v šachu a nějakým způsobem ji tlačit k nějakému jednání, které ta by si nepřála. K nim jsem vznesl dotaz, jak je to zatěžuje. Jejich odpověď byla, že to zvládli v řádu svých stávajících pracovníků. Stejnou zkušenost mám i z obcí, a to včetně Semil, kde jsem do loňského podzimu starostoval. Teď si dovolím krátce odůvodnit dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Pod bodem 3 pak navrhuji, aby povinným subjektem, který zveřejňuje informace v Registru smluv, byly politické strany nebo politická hnutí. Z dosavadní aktivity současné vlády nemám pocit, že se dočkáme toho, co bylo slíbeno, a to transparentního financování politických stran. Ta definice není tak přesná na to, aby nemohla do budoucna způsobit nějaké problémy. Myslím si, že tento paragraf by mohl přispět k rozvoji české burzy, protože by dost firem asi mělo potom chuť na burzu vstoupit, protože tím by se zákonu o Registru smluv vyhnuly, ale nemyslím si, že primárně cílem tohoto zákona by měla být podpora rozvoje pražské burzy, ale měla by to být transparentnost. Proto se domnívám, že výjimka pro ČEZ by v tomto zákoně napsána být neměla. Co se týká předposledního bodu, tak je to návrh účinnosti.
Z tohoto hlediska také - Ale pokud si ty veřejné prostředky vezme, tak by se na něj měly vztahovat stejné povinnosti jako na instituce, které hospodaří s veřejnými prostředky, protože jejich zakladatelem je stát, kraj či obec. To je první připomínka, kterou chci zdůraznit a kterou pokládám za důležitou, protože jinak bychom se chovali velmi pokrytecky. Pozměňující návrh, který teď chci odůvodnit v obecné rozpravě, se týká tzv. prioritních kapitol.
Poprosím všechny, aby skutečně své hovory přenesli mimo tento jednací sál.
Je to Ústavní soud, je to NKÚ, je to kapitola Poslanecké sněmovny, je to kapitola Senátu, jsou to tzv. prioritní kapitoly. Vzpomínám si na rok 2004, když jsem byl předsedou rozpočtového výboru, vláda Vladimíra Špidly snížila rozpočtovou kapitolu NKÚ a Ústavního soudu, předložila ten návrh rozpočtu do vlády a já jsem přinutil premiéra, a on mé argumenty uznal, že něco takového vláda udělat nesmí, že to může udělat pouze rozpočtový výbor Sněmovny. To usnesení vlády revokoval a vláda se usnesla jinak. V rámci rozpočtových pravidel jim říkáme prioritní kapitoly. Já jsem přesvědčen, že tento princip by se měl vztahovat i na Registr smluv. Nejedná se o nijak dramatické finanční objemy a myslím si, že nezávislost těchto institucí v demokratickém systému za to stojí. Proto se v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který pro tyto prioritní kapitoly státního rozpočtu, tedy pro tyto instituce, z Registru smluv navrhuje výjimku.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vít Kaňkovský.
Tuto novelu jsme zde již schválili ve třetím čtení včetně pozměňovacího návrhu, který jsem podal s kolegou Krákorou při projednávání ve výboru pro zdravotnictví, a tento řeší zveřejňování smluv mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami i s ohledem na jejich účinnost, což je u tohoto druhu smluv, zejména u tzv. úhradových dodatků, věc naprosto zásadní. V této souvislosti chci jasně deklarovat, aby nedošlo k žádné pochybnosti, že já i klub KDU-ČSL zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními podporujeme. Toto chci, aby zde jednoznačně zaznělo. Co ale vidím jako naprosto zásadní, je způsob, který pro naplnění cíle transparentnosti právě u smluv mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami zvolíme. Bohužel ale ani tak není zaručeno, a praxe to jednoznačně ukazuje, že by všechny smlouvy, hlavně pak každoročně uzavírané dodatky ke smlouvám, byly projednány a uzavřeny do konce kalendářního roku. To je v dnešní době spíše zbožné přání, protože vyjednávání kolem úhradových dodatků se často vleče řadu měsíců. Oproti tomu zařazení smluv do zákona o Registru smluv by zejména v oblasti účinnosti smluv, pokud by byly uzavřeny až v průběhu prvních kalendářních měsíců nebo v průběhu prvních měsíců kalendářního roku, což je dneska v praxi běžné, byly zatíženy významnou právní nejistotou. Toto považuji za vysoce nebezpečný fenomén.
Nyní ještě stále v obecné rozpravě pan poslanec Klán, poté pan poslanec Vilímec a ještě jednou kolega Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan předkladatel tady říkal, že to má Slovensko a Slovinsko, ale ono to má opravdu jenom Slovensko. Řada států má rovněž registry spolehlivých dodavatelů nebo systémy centrálních dodavatelů. Základním nástrojem pro efektivitu státních dodávek, dámy a pánové, je však skutečně účinný zákon o veřejných zakázkách, který umožňuje sledování veřejných soutěží a jejich výsledků. Nyní k několika možnostem uveřejnění kontraktu bez komplexního registru smluv. Nedostatek právní úpravy registru smluv obecně nebrání organizačním složkám kteréhokoliv státu ani samosprávným veřejným subjektům smlouvy se soukromými dodavateli uveřejňovat ony uzavřené smlouvy. Často se vychází z ústavního práva občanů na informace od úřadů a ze zákona toto právo upravující. V různých státech existují různé projekty, závazky, etické kodexy a podobné nástroje, které směřují k uveřejnění všech smluv nebo smluv některých druhů, a to jak na úrovni celostátní, tak na úrovni zemské či regionální nebo komunální, a to i mimo režim kvalifikovaných veřejných zakázek. Řada států, zemí, krajů, obcí, má různé internetové databáze, což je i v našich podmínkách, kde je možné tyto smlouvy nalézt, a to aniž by to bylo zvlášť upraveno všeobecným právním předpisem a nějak jinak než jako porušení práva na informace sankcionováno. Pokud nebude klauzule akceptována, smlouva není uzavřena. Vláda pak rovněž může zavázat podřízené složky nebo jí ovládané subjekty k uveřejnění smluv, aniž by to bylo upraveno v právním předpise. Tolik všeobecně k těmto různým podmínkám. Nyní si řekněme ještě něco o dalších státech Evropské unie. Jak už jsem zde řekl, tak centrální registr smluv má pouze Slovenská republika. Polský řád také neupravuje registr smluv. Portugalsko také ne, tam je to v zákoně o veřejných zakázkách, ostatně jako v dalších státech. Například Německo a Rakousko, pokud se podíváme k sousedům, upravují a v praxi praktikují evidování a uveřejňování smluv správních úřadů a jiných složek na zemské úrovni, a to v různých spolkových zemích různě. Je to jedno. Každopádně musí mít dle našeho názoru výjimku. To šlo bez problémů udělat, tu efektivitu, jaké to bude mít přínosy pro společnosti. Ale to uvidíme až těsně před třetím čtením.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi. Já mám poslední dva přihlášené do obecné rozpravy.
Myslíte si, že když si čteme ty kokainové historky o Nemocnici na Homolce, že by to bylo možné, kdyby existovala povinnost zveřejňovat tyto smlouvy? Nikdo z vás nevystupoval v těch korupčních kauzách. Nikdo z vás se nevyrovnával s tím, jak Dopravní podnik odmítl auditorovi vydat smlouvy.
Tím jsme vyčerpali body třetích čtení a dostáváme se k bodu
Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického zdanění cigaret odpovídajícího 90 eurům na tisíc kusů cigaret. Pro rok 2016 je však potřeba upravit sazby spotřební daně tak, aby minimálního zdanění bylo opět dosaženo. Zvýšení daně bylo diskutováno v rámci expertních jednání tak, aby dopadalo na všechny cenové segmenty rovnoměrně, a tudíž nedošlo k jakékoliv deformaci trhu. Zároveň je navrženo zvýšení sazby spotřební daně u ostatních tabákových komodit, tedy doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření. Tabák ke kouření byl dosud zdaněn ekvivalentně 80 % k minimálnímu zdanění cigaret. Poměr zdanění byl zvýšen také u doutníků a cigarillos. Z důvodu zajištění stability tabákového průmyslu a předvídatelnosti daňových příjmů se dále navrhuje nastavit sazby spotřební daně u všech tabákových výrobků ve střednědobém horizontu. Pravidelné a mírné zvyšování spotřební daně také napomůže předejít nežádoucímu růstu černého trhu s tabákovými výrobky, které hrozí právě při výrazném jednorázovém zvýšení jejich ceny.
Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Jan Volný, pardon. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje na pana poslance Jana Volného.
Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, pan ministr a předkladatel uvedl tento tisk dostatečně. Ano, jedná se o srovnání kroku s legislativou Evropské unie. Já bych snad podtrhl a vypíchl dvě velice pozitivní věci, které se k tomuto tisku váží.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to prostě pokračování nějakého trendu, který je tady od roku 2004, co se týče zdanění cigaret, doutníků a tabáku pro kouření.